Považuji to za pornografii. Předně ta dikce, která je tam zvolená, mně skoro připadá, že se berou taková ta klasická klišé, která se používala ve vyjadřování v době komunismu. Připadá mně, že to demokratické, že tam pravděpodobně předtím bylo něco jako socialistické nebo komunistické a někdo to jenom tady takovýmhle způsobem vyměnil. Na tohle mně to připadá. Toto ovšem není ta nezávislost, kterou chtějí autoři tady tohoto dnešního našeho sezení prosazovat.
To nebudou ty předčasné volby, které by byly ještě z hlediska toho nákladu, šly by do desítek milionů korun. Já toho nechci být svědkem. Nedělo. Já budu doufat, že to prvenství máte jenom v tom a nebudete ho mít ve volbách.
Nyní dvě faktické poznámky, pana poslance Jiřího Zlatušky a pana poslance Ivana Adamce. Poté paní poslankyně Lorencová, která je řádně přihlášena.
Ale doporučoval bych paní poslankyni, aby si to opakovaně pouštěla a pak z toho vyvozovala zhruba stejné věci, co tady vyvozovala vůči panu vicepremiérovi. Bude z toho mít neklidné spaní.
Ale chtěl jsem vás poprosit, já chápu, že to jednání už je únavné, jednáme několik hodin o stejném problému. Ale aby mě paní kolegyně příště oslovovala vaším jménem, ne sama o sobě.
Děkuji. Samozřejmě to beru na nás na řídící, na všechny.
Pana předsedajícího bych poprosil, kdyby paní poslankyni Černochovou, jak tady tak nadšeně skandovala Lidové noviny, upozornil, že pan Stanjura, její kolega, tady předtím ve svém vystoupení apeloval na pana vicepremiéra Babiše, proč prý nezajistil, aby jeho noviny o některých věcech nepsaly.
Vracíme se do řádné rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, po své mnohaleté novinářské praxi a zjišťování, jak ve skutečnosti fungují mafie neboli organizovaný zločin prorostlý do státního aparátu, jsem netušila, že se jednou dostanu mezi elitu, která se cítí být etalonem morálky a má za to, že bez politického mandátu i zákonného rámce může rozhodovat o komkoli a o čemkoli. A já vidím, že se jim to podařilo. Že vám prostě vadíme. Vadíme vám i jako hnutí ANO. Ústava České republiky - dovolte prosím zakazuje vlastnit majetek? Z Ústavy České republiky nic takového nevyplývá. Zbavení aktivních politických práv? Já se nikde nic podobného nedočetla. Jste to vy, pane Kalousku. Nepřítomný. Bylo by to celkem zbytečné. Vzpomeňte si jen na to, co se týká nás všech, vás všech, tedy i komunistů.
Kalousek prý vyhrožoval policejnímu prezidentu Lessymu kvůli CASA. Říká: Je to lež. Údajně mu vyčítal postup policie a zastrašoval. No umíte si představit, že já bych někomu telefonoval? Tak není tohle ovlivňování? To není zneužívání politické moci? Slyšeli jste někdy, že já bych někomu vyhrožoval? A já to zásadně odmítám. Zásadně to odmítám. Pan premiér říká, že já mám nějaký mocenský pakt s prezidentem Zemanem. A jaký? Jaký mocenský pakt? Vždyť pan prezident měl na policejní reformu, když pan ministr vnitra zlikvidoval ten útvar Šlachty, jiný názor než já. A já nevím, proč to je. Na všechno jsem odpověděl. Znovu opakuji, nemáte na mě jako politika vůbec nic! A já můžu říct, že jsem na všechno odpověděl, není nejmenší důvod, abych rezignoval, a nebudu rezignovat. Můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat! A neodejdu z politiky! Takovou radost vám neudělám. Budu bojovat proti téhle korupční hydře celý život. A to můžu lidem slíbit! Že by někdo upravoval rozhovor a dával pryč nějaká jména? Takže já to zásadně odmítám! Jakou mám politickou moc? Já to nevím! Žádnou nemám! Tak já chci, abyste přestali lhát. Finanční správa kontroluje dluhopisy, kterých bylo vydáno 525 firem a 75 tis. lidí. Asi byste ho chtěli úkolovat. Uvidíme, jak to dopadne. Ano, je demokratické. To je důkaz i to, že jsem, například jak volíme kandidátky.
Například návrhem plošného zákona o majetkových přiznáních, který sem znovu a znovu budeme my komunisté nosit, a budeme přicházet s tím, aby každý, kdo jde do politiky či do jiné veřejné funkce, složil svoje účty, ukázal svoje účty a rovněž při odchodu. Ale co vám to tady vykládám, vždyť je před volbami a nejde o věcnou podstatu, ale jde o předvolební kampaň. Slyšel jsem - a bylo to velmi závažné - co tady předřečníci říkali. Mě zejména zaujalo vedle těch dalších závažných sdělení ono tvrzení o nejúspěšnější vládě. Vedle toho, že se mezi sebou vzájemně dohaduje o to, kdo je větší lupič, o to, kdo koho sleduje, o to, kdo koho má odvolat nebo kdo má podat či nepodat demisi. Co se od té doby, co v lednu jsme zde poprvé žádali, aby tato vláda skončila a byla nahrazena novým rozdáním karet tehdy ještě v možných předčasných volbách, stalo? Které zákony byly přijaty, důležité pro občany? Ať už sociální, ať už třeba o exekucích, ať už třeba o tom, co skutečně pálí a zajímá občany. Já mám pocit, že toho moc nebylo.
Nechci komentovat, jenom tu první větu - hnutí ANO a národní fronta proti Babišovi... Tak nevím, jestli je to pravda, ale obávám se, že i to je pravda.
Děkuji. Ještě ne. Další faktická poznámka pan předseda Kalousek. Prosím.
Skutečně byl naším politikem. My jsme ho vyhnali pro důvodné podezření z podvodného jednání. Takže neházejte to prosím pěkně jenom na nás.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Je to tak rok, co jsme tady řešili parlamentní - neparlamentní jazyk. Já si vzpomínám, že pan Hamáček se vyjádřil po svých zkušenostech o tom, že když poslanec britského parlamentu řekne o druhém poslanci, že je lhář, tak je vykázán, protože použil neparlamentní jazyk. Už jsme tady leccos skousli v debatě. Ale abychom to dávali do usnesení, tak si myslím, že snižujete váhu této Sněmovny, děláte z toho cirkus.
Budeme tedy pokračovat dál. Řádně přihlášený je pan poslanec Okamura, připraví se pan poslanec Kováčik.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD navrhnout usnesení, o kterém bychom hlasovali a ve kterém naše hnutí požaduje demisi celé vlády, jelikož vláda úplně přestala pracovat a není jakákoli naděje, že pracovat začne. Jsme svědky pouze nekonečných hádek koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Je to neúnosné, jak se chováte. Druhý bod usnesení, o kterém naše hnutí SPD navrhuje hlasovat, je: "Poslanecká sněmovna zve prezidenta republiky, aby na půdě Poslanecké sněmovny objasnil své postoje k ústavnímu řešení současné vládní krize." Je potřeba, aby občané znovu rozdali politické karty ve volbách. Vy jste úplně přestali pracovat pro lidi. Jenom se hádáte.
Ano. Já registruji váš návrh.
Požádali jsme vás tedy o to, abyste nám podepsali, nebo připodepsali řekněme do úterý příštího týdne nebo do středy příštího týdne náš návrh na svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která by se zabývala návrhem na vyslovení nedůvěry vládě České republiky. Ale do té doby, to bude nejbližší schůze, dáváme ještě, chceme prostřednictvím Poslanecké sněmovny, prostřednictvím našeho návrhu usnesení dát šanci vládní koalici, aby se vzpamatovala, zejména panu premiérovi, aby se vzpamatoval a plnil roli, ke které se zavázal. Návrh zní: "Poslanecká sněmovna A té před námi leží v těch 340 bodech docela dost.
V jaké délce? Nejprve tedy udělám to, že se zeptám, zda se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje a pana navrhovatele, zda v této fázi chcete závěrečné slovo. Není tomu tak. Dobře, to znamená, jenom pro pořádek zopakuji. Návrh usnesení pana poslance Kováčika dohromady jako jedno usnesení. A návrh usnesení pana poslance Stanjury také jako dvě samostatná usnesení. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas.
Prosím klub KSČM teď hned do prostor klubu.
Ten - toho času na útěku - Boris Vostrý mě vyhodil z práce. A navyšoval na čtyři. Jak vám to mám vysvětlovat, když tomu nerozumíte? Vrátím se k naší vládě. Absolutně nepochopitelná situace. Zničená pověst. Mohli jsme vejít do historie, mohli jsme klidně možná i vládnout po volbách, když jsme byli úspěšní. Proč to tak dopadlo? No jednoduše. Protože ČSSD má nízké preference a pan premiér potřeboval něco vymyslet, něco ukázat. Ale co byla demise? Proč byla demise všech ministrů bez toho, aby to někdo věděl? To je porušení koaliční smlouvy. Všichni ji podepsali. Lidi jsou zmatení, nechápou, co se vlastně děje, proč někdo ničí práci všech ministrů. Musím se smát, když něco říká o zneužívání politické moci. Ale jaké politické moci? Řekněte mi, co jsem já udělal, kde jsem co zneužil. Není to tam. Ale samozřejmě, všem to vyhovuje, tak už říká, že je tam nějaký živý spis. Já o ničem nevím. V životě jsem žádný živý spis neviděl. Já zásadně odmítám, že bych něco ovlivňoval. Však nás je šest ve vládě. Řekněte mi, kterou instituci já jsem ovlivnil z funkce ministra financí. Řekněte mi jeden případ! Je jasné, že ty nahrávky jsou sestříhané. Tak vzpomeňme si, když byly zveřejněné soukromé maily pana premiéra Sobotky. Dneska říká, že jsou to ukradené maily. Tam to bylo jasné. Jak to přebírají ostatní média, jak dosazují svoje lidi do mocenských struktur. A tam to bylo jasné. Že je tam mail, kde nějaký pan Přikryl říká: podle našeho dohovoru jsem učinil úkony v kauze OKD, tak jak jsme o nich hovořili. Říká, měl jsem možnost nahlédnout do spisu. Měl jsem možnost nahlédnout do spisu? Prosím vás, já bych byl strašně rád, kdyby někteří kolegové, bohužel i z vlády, si uklidili před vlastním prahem. Pokud dneska někdo říká, že já mám rezignovat, protože paní ministryně Valachová rezignovala - ještě včera odpoledne nerezignovala, potom jí asi domluvili. A vy máte informaci, že na Ministerstvu financí bylo podezření z korupce? Proč o tom někdo mluví? Jaký to má souvis? Nezávislost médií jsme viděli v neděli u Václava Moravce. O čem se bavil? O Kapschi. O Kapschi. Ano. Za mě první kvartál jsme si půjčili bezúročně de facto. Jak vlastně volal do médií. Mám vás na tajném videu, říká. Prý jen fabuloval. Prohlášení Miroslava Kalouska k tajnému videu. A to jste měli tehdy schůzi? Nebo děláte jenom schůzi na Babiše, který nic neřekl? A tady je ten rozhovor.

Já jsem nikdy neobjednával žádný článek. A mimochodem, z těch blbostí, co tam říká ten redaktor, nic ani nevyšlo.
Už ze samotného názvu programu dnešní schůze doslova běhá mráz po zádech. Je to právě zneužití moci, kterým Andrej Babiš přivedl naši zemi do krize. A je třeba říct, že současná krize není pouze krizí této vládní koalice, ale je především krizí demokracie, krizí, kterou jsme tady od pádu komunistického režimu zřejmě nezažili. Ohýbána je morálka, jsou tady ohýbány zákony, je tady ohýbána dokonce i samotná Ústava. To, co v naší zemi prosazoval pan prezident Václav Havel, tedy boj za lidská práva a hlavně za vyšší společenskou morálku, a tedy to, čím si také Česká republika zajistila respekt v celém demokratickém světě, je dnes pošlapáno současným prezidentem Zemanem a ministrem Andrejem Babišem. Prezidentu republiky je milejší návštěva komunistické Číny nežli zajištění politické stability ve vlastní zemi a ministru financí krytí svých daňových podvodů před prosperitou celé společnosti, nemluvě o některých soukromoprávních médiích, ve kterých jsou prezentovány názory jednoho politického subjektu za účelem poškození svých politických konkurentů, ačkoliv je to jejich vlastníkem popíráno. Vím, že se to zdá jako klišé, ale nejedná se o nic menšího než o souboj dobra a zla, souboj demokracie a oligarchie. Jsou nerozdělitelní souputníci z dob nomenklaturního socialismu, z dob socialistických prognostických ústavů a podniků zahraničního obchodu. Kdo si myslel, že tito lidé zmizeli nenávratně v minulosti, tak se šeredně mýlil. Za to nese plnou odpovědnost nejen Andrej Babiš a hnutí ANO, ale také ČSSD a strana lidová. Dovolte mi však dát tomuto mému projevu trochu širší souvislosti a porozhlédnout se po okolních evropských zemích, tedy po zemích staré Evropy, které jsme měli společně s panem prezidentem Havlem po roce 1989 za vzor demokracie. Připomenu pana Christiana Wulffa, německého prezidenta, který v únoru roku 2012 rezignoval kvůli nejasnostem ohledně půjčky na dům a nátlaku na deník Bild, aby tyto citlivé informace nezveřejňoval. Připomenu tady pana Hanse Petera Fridricha, bývalého německého ministra zemědělství, který v únoru roku 2014 rezignoval v souvislosti se zneužitím svého postavení a přístupu k informacím, kdy sdělil ještě jako ministr vnitra informace týkající se vyšetřování opozičního poslance za SPD. A pak je tady ještě jedna země. dosadil do státních orgánů osoby, které jsou ve střetu zájmů a kryjí jeho podnikání; je vyšetřován z dotačního podvodu, kterého se dopustil pravděpodobně při stavbě svého rekreačního areálu; který nedokázal vysvětlit, kde získal finance na nákup korunových dluhopisů; který nákupem korunových dluhopisů se patrně dopustil krácení daní; který patrně ovlivňuje svá média a objednává si mediální likvidaci svých politických oponentů; a který patrně nahlíží do živých policejních spisů a shromažďuje utajované skutečnosti, čímž patrně páchá dokonce trestnou činnost. A samozřejmě úplně na závěr - ovlivňuje jmenování vysoce postavených osob. Politik, který není ochoten rezignovat a drží se svého postu i za cenu mezinárodní ostudy a pošlapání morálky. Jistě tušíte, o jaké zemi mluvím. Ne, není to žádný postsovětský satelit ze Střední Asie. Tou zemí je, vážené kolegyně a vážení kolegové, bohužel Česká republika. Je to více než rok, kdy jsme se zde naposledy sešli pouze a jen kvůli Andreji Babišovi. Je to více než rok, kdy měl premiér Bohuslav Sobotka jasnou příležitost ministra financí odvolat. Tuto možnost však nevyužil. Jaké to má následky? Nyní stojíme před ještě mnohem většími kauzami. Tento problém však vnímám jaksi v lidské rovině, kdy pan ministr financí pouze dává najevo, jak lidmi okolo sebe pohrdá a jak si je jistý tím, že všechno lze koupit, jde pouze o cenu.